Žijí zde dokonce chráněné druhy rostlin i živočichů. Jakýkoliv pohyb hald opět rozvíří radioaktivní prach a celé území bude znovu zamořeno. Ptám se vás tedy, vážený pane ministře, zda o tom vůbec víte, a pokud o tom víte, zda s tím skutečně souhlasíte? Opravdu chcete upřednostnit levné kamení pro soukromou firmu před negativními důsledky zdravotními, především z radioaktivního záření pro obyvatele? S tím tedy já rozhodně nesouhlasím.
Děkuji za slovo.
V současné době uvidíme.
Když budeš hodná, všechno bude, budou i žuby... Pane ministře, můžete mi vysvětlit, proč jste nebyl na vládě, která schvalovala tuhle změnu rozpočtu? Byla to ta minulá vláda. Já jsem se schválně dívala, kdo z ministrů na té vládě byl a kdo nebyl. Vy jste tam nebyl. Jak je možné, že reprezentujete resort, za který vůbec, ale vůbec nebojujete?
Ještě doplním kolegyni paní poslankyni Černochovou k tomu jednání vlády. Je přece úplně absurdní, že vláda na tom samém jednání schválí mandát na zahraniční cestu na summit NATO v Bruselu prezidentovi a svým členům vlády, kde se hovoří o tom, že Česká republika bude dodržovat svůj závazek výdajů na obranu, a na té samé vládě projde návrh rozpočtu, který jde přímo proti tomuto usnesení.
To byly faktické poznámky. Děkuji.
Teď tady s hrůzou zjišťuji, že to je pravda - no tak dobře.
Děkuji.
Zareaguji. Za 35 měsíců uzavřeno 35 000 smluv, což je lehce dohledatelné a je to faktografie, za více jak 109 miliard korun. Tak to se tedy vrátím k tomu, jak ODS nakupovala v jejich době za maximálně 300 milionů ročně a jak rozpočet armády a obrany byl decimován za vaší tehdy činnosti na resortu. To si myslím, že je pěkně nefér z vaší strany.
Faktická poznámka, paní poslankyně Černochová, poté do rozpravy pan poslanec Růžička.
Je vidět, že se panu ministrovi chvěje hlas, že jsem zasadila hřebíček na hlavičku. Pane ministře, dobré ráno.
Děkuji.
Já bych si dovolil odpovědět panu poslanci Válkovi, prostřednictvím pana předsedajícího, co se povedlo, on pan ministr tady na to zapomněl. Třeba markantní rozdíl je, když vaše paní ministryně Parkanová nakupovala Casy, tak panu ministrovi se ty Casy podařily o půl miliardy nakoupit teď levněji. Takže ano, může to být, ale to jsou jedinci, kteří nejsou spokojení s tím, co Ministerstvo obrany nakoupí.
Děkuji, pane předsedající. Ano, chápu, historie je strašná. Máte pravdu, když půjdeme dál a dál, tak jedna z největších korupčních afér byla za starého Říma za Scipia Africana, ten za to musel skončit.
Já jsem ještě zapomněl paní předsedkyni odpovědět na jednu otázku, proč jsem nebyl na vládě, teď jsem si na to vzpomněl. Je pravda, ale den před vládou jsem odjížděl do nemocnice, kde jsem absolvoval vyšetření, a opravdu od té doby jsem byl v hospitalizaci, takže to bylo ze zdravotních důvodů, proč jsem se nemohl účastnit. Ale byla za mě řádná substituce.
Zahájil jsem hlasování. Návrh nebyl přijat. Interpelaci jsme řádně projednali. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Dle představ mnohých nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělení počtu zemřelých a počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti v průměru křivek. Příčina úmrtí každého člověka je uváděna - a to je třeba zdůraznit a také možná poučit - že příčina úmrtí každého člověka je uváděna na listu o prohlídce zemřelého. List o prohlídce zemřelého nelze jakkoliv zfalšovat. Tato část práce již byla uzavřena, a to úspěšně. Jedná se o obrovský objem dat, který je nyní dopracováván do závěrečné zprávy, na které participuje ÚZIS a rovněž Český statistický úřad.
Já vám děkuji.
Já vám strašně moc děkuji, pane ministře, že jste mi neodpověděl. A proto se ptám: Porovnali jste anonymizovaná rodná čísla zemřelých seniorů za první tři měsíce tohoto roku s anonymizovanými rodnými čísly lidí, kteří obdrželi vakcinaci? Je toto součástí té zprávy, o které hovoříte? Takže máte ten seznam, nebo ne?
Děkuji za slovo. Ta data jsou jednoznačná, jsou verifikovaná, jsou zveřejněná. Ti jsou dneska očkováni a neumírají.
Já vám děkuji, poprosím o rychlou dezinfekci. Bude interpelovat paní ministryni financí Alenu Schillerovou.
Děkuji, pane předsedající, za slovo a dovolte mi, abych požádal paní ministryni financí Alenu Schillerovou o stanovisko. Nicméně v médiích se pak následně objevila reakce, že tato společnost chce ubezpečit paní ministryni a všechny klienty, že za rok 2020 i za všechny předchozí vše řádně uhradila. Proto se ptám paní ministryně, co je pravda, jestli její stanovisko, nebo stanovisko JCDecaux? A současně další problémy, které jsou s touto společností spojeny.
Já vám děkuji. Poprosím pana poslance Jakuba Jandu, aby přednesl svou interpelaci na ministra školství Roberta Plagu. Máte slovo.
Vážený pane ministře, pohybová aktivita dětí a mládeže každým rokem klesá. Zdravotní kondice české mládeže naznačuje velký problém do budoucna. Nadváha a obezita každým rokem roste. V roce 2018 jednou z forem trpěl každý čtvrtý chlapec v České republice. To jsou velmi smutná a až děsivá čísla, která by měla vládu upozorňovat, že musí rozvoji tělesné aktivity věnovat mnohem větší pozornost. Zároveň ve Sněmovně již dva roky leží dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, který má v gesci vaše ministerstvo. V tomto poměrně zásadním dokumentu se však problematice tělesné výchovy prakticky nevěnujete. Slovo "tělocvik" v něm dokonce vůbec nenajdeme. Dočteme se pouze o doporučení vzbuzovat zájem o pohybovou činnost dětí, a to až na samém konci výčtu, dokonce až za environmentální výchovou. Pane ministře, mé otázky jsou proto následující: Jak je možné, že v takovém zásadním dokumentu není vůbec žádná zmínka o úpravě pohybových činností ve školách? Proč se ministerstvo školství více nevěnuje problematice nedostatku pohybu dětí a mládeže? Jakou strategii má vaše ministerstvo připraveno pro rozvoj a podporu pohybové aktivity mezi dospívajícími? Děkuji vám za odpověď ve lhůtě stanovené zákonem.
Písemnou odpověď obdržíte do 30 dnů. Další interpelací - prosím, aby se slova ujal pan poslanec Pavel Jelínek. Bude interpelovat paní ministryni spravedlnosti.
Ve svém verdiktu Evropský soud pro lidská práva uvedl, že Česká republika upřela stěžovateli právo na spravedlivý proces a že proces nebyl dokončen v přiměřené lhůtě. Obžalovaný byl pravomocně odsouzen na doživotí až v roce 2009 po přesunutí případu ke Krajskému soudu v Praze. Řízení trvalo tedy celkem 10 let a jeden měsíc. První část náš stát splnil, protože Ústavní soud všechny rozsudky v této kauze zrušil a nařídil nové soudní projednání. Druhou část ale náš stát nesplnil, protože je tomu asi víc než půl roku a nic se v tomto směru neděje. Pokud naše justice nebude respektovat usnesení nadřízených soudů, tak důvěra v náš právní systém bude silně ohrožena. Děkuji za odpověď.
Já vám děkuji a slovo předávám paní ministryni.
Přeji dobré odpoledne.
Pan poslanec Pustějovský ruší svou omluvu. Já vás teď všechny odhlásím a poprosím, abyste se odprezentovali a přihlásili se svými kartami. Nyní k pořadu schůze se hlásí s přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Fiala.
Ta první záležitost, ten tisk 1231, je pracovně řečeno covidpas.
Zaujměte svá místa, jednací den byl zahájen, ať se nemusíme překřikovat.
Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Nechtěl bych dělat nestandardní krok v proceduře. Souhlasím, ať jsme procedurálně čistí. Ale teď k programu.
Dobré ráno, vážený pane předsedo, páni ministři, paní poslankyně, páni poslanci. Jde o to, pomoci rodinám, které postihlo to neštěstí, že mají těžce nemocného člověka ve svém středu a chtějí se o něj postarat doma, chtějí ho doma dochovat. Ten návrh se týká toho, co zde jako princip ve Sněmovně již leží s tímto návrhem zákona více než rok, ale který princip už byl při covidových návrzích projednán. Jedná se o to, aby o takto těžce nemocného člověka nebo člověka na konci života se mohl postarat člen rodiny, i když nesdílí společnou domácnost. To je ten zásadní princip, který tento návrh obsahuje, plus nějaké v podstatě technické záležitosti týkající se limitů, času a tak dále. Moc vás prosím o těch 10 minut dnešního jednacího dne. Navrhuji zařadit tento bod pevně na 13.50 po notářském řádu s tím, že předběžná dohoda je, pokud by bylo potřeba, prodloužit o nějakých pět minut, abychom to první čtení dojednali.
Já jsem dne 31. května rozhodnutím číslo 112 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. V této věci otevírám rozpravu. Nikoho v sále nevidím, rozpravu...
Dámy a pánové, za poslanecký klub hnutí SPD vám musím říct, že budeme hlasovat proti legislativní nouzi. Máme z toho pocit, že to není zákon, který by nesnesl odkladu, a máme pocit, že se vláda díky legislativní nouzi snaží protlačit zákony, které nejsou úplně jasné.
Já vám děkuji a registruji přihlášku z místa pana poslance Pávka.
Dobré ráno, kolegyně a kolegové. K tomu se potom dostaneme v rozpravě.
Prosím o klid, děkuji.
Jsem připraven a doporučuji svému klubu v tomto případě legislativní nouzi podpořit, protože si uvědomuji, že buď to uděláme teď, anebo to nemá smysl. Vláda zanedbala spoustu věcí, počkala si příliš dlouho a povede se tady pak zoufalý boj o to, jestli covidpas znamená, že máme omezení v České republice.
Jenom připomínám, budeme nejprve hlasovat o stavu legislativní nouze.
Současně odmítáme podmínění vycestování do sedmi zemí včetně Slovenska očkováním a jasně říkáme, že plošné zákazy nejsou řešením. Zároveň také říkáme, že ten, kdo se chce nechat dobrovolně očkovat, tak mu stát musí umožnit možnost rychlého výběru bezpečné vakcíny. Tady to pochopitelně také dosud haprovalo. Byl to zákon o občanských průkazech. Takové biometrické údaje by prostě neměly být součástí občanského průkazu - hrozí úniky, zneužití, ostatně k tomu také běžně dochází, k úniku údajů ze státní správy. Ale svým způsobem i za pomoc, protože jste to pochopili, že prostě to neprojde.
Přečtu několik omluv. Děkuji, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. My se také bereme za opozici a v tuhle chvíli se nám opravdu nelíbilo to, že bychom to měli projednávat a všechno bylo o nás a bez nás. A proto jsem velice ráda, že se nakonec domluvila ta jiná forma, jiná cesta.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Má někdo návrh na nějaký další výbor k projednání? V tom případě ještě zazněl návrh na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na nejdříve 20 dní, takže nejdříve budeme hlasovat toto. Je zde žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Už to vypadá. Konstatuji, že jsme tedy... lhůtu pro projednávání ve výborech zkrátili na 20 dní. Končím projednávání tohoto tisku. Takže mně nezbývá než přerušit tuto schůzi. Jako první bychom měli projednávat případné body vrácené Senátem a poté další body dle schváleného pořadu.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Ve výsledku tedy nebudeme hlasovat usnesení, ale budeme hlasovat pouze část programu, kterou hlasovat můžeme.
Hnutí SPD odmítá diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat. Mám informaci, že vládní koalice se bude snažit - ale i ostatní strany, které jsou z opozice některé - tak se budou snažit zařadit opět tento návrh zákona na příští týden. Takže samozřejmě my opět uděláme všechno pro to, aby tento návrh neprošel, a tak, jak se nám to podařilo shodit ho ze stolu minulý týden a jak se nám to podařilo shodit i dneska.
Zazněla zde námitka proti výsledku hlasování. Nejprve nechám hlasovat o námitce pana kolegy. Kdo je proti? Je zde žádost o odhlášení, já vás poprosím, abyste se znovu přihlásili. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Pak tady máme návrh na zařazení nového bodu - Změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Jenom zařazení, nikoliv pevné. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Já teď poprosím předsedu volební komise, aby vyhlásil výsledky voleb, a poté budeme pokračovat dle schváleného pořadu.
Pan kolega Miloslav Janulík dostal 81 hlasů, pan Jindřich Kadrnka 52 hlasů. Také jsme obsazovali jedno místo. Děkuji moc, pane předsedající. Byla zvolena paní Lenka Králová a tato volba končí. Jak jsme teď zařadili nově bod Návrh na změny ve složení orgánů, tak musím vypsat lhůtu.
Děkuji paní poslankyni, jestli dokončila svou řeč. Přerušila, dobře. Jedná se o bod
Děkuji za slovo. Žádala jsem vás ráno o 10 minut na jeho projednání, budu tedy velmi, velmi stručná. Dále jsou zde některé parametrické změny. Jenom velmi rychle. Za druhé, u dlouhodobého ošetřovného se jedná o zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze sedmi na čtyři kalendářní dny. Dále zavedení možnosti požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče do 15 dnů po skončení hospitalizace. Kolegyně a kolegové, moc vás prosím o shovívavost a o podporu tohoto návrhu zákona a jeho propuštění do druhého čtení.
Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Jana Pastuchová. Ještě jednou vás poprosím, kolegové, o klid.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že paní navrhovatelka tady vše shrnula. A zrušení podmínky hospitalizace opravdu v případech, kdy jde o ty inkurabilní stavy. Děkuju.
Pan poslanec, prosím.
Ano, děkuji za slovo.
Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh?
Nyní tedy pan poslanec Petr Pávek a dále paní poslankyně Pavla Golasowská. Máte slovo, pane poslanče.
Budu ho podporovat a budeme ho podporovat. Za vaši podporu vám děkuju.
Já jsem jeden z mála těch tady, který ví, o čem to je, protože já jsem v té době žil a byl jsem v té době gynekolog. Tam byla celá řada jiných důvodů, proč se to řešilo jinak, protože opakované císařské řezy se neuměly dělat, muselo se to nějakým způsobem vyřešit, protože ty ženy umíraly po opakovaných císařských řezech. Říkám to proto, protože jsem se v tuto dobu tímto povoláním živil a vím, jak to fungovalo. To nemá nic společného s tím, jaká byla koncepce gynekologie v této době. To byla jenom koncepce komunistického státu.
Musím tady poukázat na určité pokrytectví tohoto oboru, které rádo zapomíná na fakta uvedená v důvodové zprávě k tomuto zákonu. Čili se nejedná o nějaký relikt a přežitek minulé doby, jak rádi upozorňujete, a my nic, my svatí. Čili byla v rozporu s tehdejšími platnými předpisy, které tehdejší stát přijal, čili ti lékaři porušili tehdejší platné předpisy. To je základ stanoviska ombudsmana, ze kterého se teď vychází. Takže, pánové, nalijme si čistého vína.
Nyní ještě jedna faktická poznámka kolegy Válka, poté Bohuslava Svobody.
Jenom doufám, že miska mých dobrých skutků snad někdy převáží tu misku mých hříchů, která je hodně těžká.
Nyní pan kolega Bohuslav Svoboda s faktickou poznámkou.